Pak má ten čip smysl. A o tom se vůbec nebavíme.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tak ještě jednou. Je také pravda, že občanský průkaz s čipem může fungovat a už dnes funguje bez zákona o elektronické identitě.
Děkuji.
Ale jednoduchá otázka. Ten údaj o trvalém bydlišti - budeme tisknout, nebo dávat na čip? A když ho dáme na čip, kdo si to přečte z toho čipu, když nebude mít elektronickou identitu? Takhle jednoduché to je. Kdo tam vyrábí ten chaos? No já určitě ne. Vytištěný, nebo na čipu? A když bude vytištěný, k čemu je čip, a když bude na čipu, kdo si ho z toho čipu přečte?
Děkuji. Než udělím slovo, přečtu omluvy. Dnes od 12 do 14 hodin z důvodu pracovní cesty se omlouvá pan poslanec Leoš Heger a dále dnes od 12 hodin do konce jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Roman Váňa. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klán.
Narážíme tady na problém trvalého pobytu a rodného čísla. To rodné číslo bude taky na čipu, nebo tam bude vytištěno? To je stejný případ jako s tím trvalým pobytem. To jde proti té ideji.
Také děkuji.
Já myslím, že to je důležitý aspekt - ochrana soukromých údajů. Skoro všechno. A pak je ještě horší případ. Zažívám ho sám osobně. V mnohých hotelích to takhle je. Takže na jedné straně to úplně přeháníme a na druhé straně to necháváme úplně bez kontroly a úplně veřejné. A místo abychom vedli debatu o takto závažných otázkách, jak to koncepčně vyřešit, a následně k tomu hledali technické řešení, tak to máme zase otočeno. A tak dále. Ale abych to z toho čipu mohl číst, no tak to musí fungovat na té druhé straně. Opak je pravdou.
Ale já jsem si vás všechny řádně poslechl, poslechl jsem si kolegy tady zprava. Pan ministr nepotřebuje zastání, ale přesto bych chtěl k tomu něco říci. Vím, o čem mluví kolega Pilný, vím také, o čem mluví pan kolega Stanjura. Protože každý na tom má své pravdy trošku. Ale já vám řeknu, jak to vidím já, v čem je to jednoduché. Tak to je jedna věc. Samozřejmě je špatně, že dneska už víme, že když projde nový zákon o identifikaci osob, o kterém mluvíme, za měsíc, za dva, za tři nebo také za půl roku nebo příští volební období, když projde, tak budeme muset udělat novelu tohohle zákona. Je mi to líto, ale tak to prostě je. Je to třeba říct, že se ta novela bude muset asi udělat. Takže to je celé. Prosím vás, je to celé. Pojďme trošku dál.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Rozpoutala se nám tady trošku debata o rodných číslech. Tak já přispěji trošku do mlýna. Kolegové, daňové identifikační číslo, jak se tvoří. Právnické osoby - dá se CZ a dopíše se identifikační číslo právnické osoby. Jak se tvoří daňové číslo fyzických osob? Daňové číslo fyzických osob je přece rodné číslo daného podnikatele, daného živnostníka, které dává na faktury, které dává na účtenky a povinně je dává na EET! My tady jak blbci budeme řešit rodné číslo na občanských průkazech a řada z nás, těch, kterých se týká EET, musí povinně své rodné číslo dávat všem k dispozici na účtenkách EET!
Jsem přesvědčen, že jsou to změny, které nezbytně potřebujeme. A to tenhle zákon dělá. Samozřejmě stále jsou tam nějaké body k diskusi. Prosím tedy, aby byl tento zákon propuštěn dále do legislativního procesu.
Tam bylo několik variant. Další takovou kontroverzní tematikou je jistě ten nový institut znalecké kanceláře. Logiku by to mělo. Znalec - fyzická osoba, znalecká kancelář - právnická osoba.
Děkuji, pane předsedající. Protože on říká: Měli jsme, možná máme, na Obvodním soudu pro Prahu 2, který se dlouhodobě, po dobu desítek let, zabývá specializací na trestné činnosti v dopravě, korupční problémy, a tak je rozprášíme. Specializace na mládež, specializace na vybrané druhy trestných činností, protože pouze specializací docílíme toho, že budeme mít při rozhodování odborníky. A je to určitá výhoda, protože vždy vědí, o čem je řeč, a jsou určitě většími odborníky, než když to připadne na základě nějakého automatického generátoru někomu, kdo o té dopravě vůbec nic neví. Takže já bych se spíš přimlouval za to, pokud víte o tom, že tam máte takový problém, a víme, že takový problém tam byl, jestli tam dál přetrvává, já nevím, to musíte vědět vy na spravedlnosti, abyste ten problém řešili. Byl zde zmíněn také automatický generátor přidělovaných věcí soudním oddělením. A vezměte si, že mnoho rozhodnutí soudů tomu neodpovídá.
Snížení poplatku za antidiskriminační žalobu. No, větší hloupost, kterou bychom mohli navrhnout, už jsem dlouho neslyšel. Trestné činy v dopravě už tady částečně zmiňovala paní poslankyně Válková i pan poslanec Ondráček. Obvodním soudu pro Prahu 2 - teď je řečeno, ano, je tam možná nějaký korupční potenciál a proběhlo nějaké trestní stíhání. Já tedy nevím, jestli trestní stíhání bylo zakončeno pravomocným rozsudkem, pokud je mi známo, tak zatím nebylo, tak samotná skutečnost trestního stíhání, bych řekl, že je méně než nic.
Možná vás to nezajímá. To je možné, ale ta debata fakt není takhle jednoduchá. Fotka není průkazná, tohle není průkazné, číslo občanky není průkazné, číslo pasu není průkazné. Co když tam jsou dva ze stejného města se stejným jménem na stejné ohlašovně? No, tady je jiný Lukáš Novák. A jaký je důvod, že tam mají ta čísla? A pan ministr bezesporu zná to číslo za republiku, kolik občanů má trvalý pobyt, tak důležitý klíčový údaj, a má tam napsáno sídlo radnice. Každý z vás, kdo byl v komunální politice, ví, o čem mluvím. Je to problém republikový.
Přečtu ještě dvě omluvy.
Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy - pan ministr ještě do obecné rozpravy, nebo se závěrečným slovem? Tak v obecné rozpravě, pan ministře, máte slovo.
Ten průkaz za 500 korun nebyl vůbec k ničemu. Pouze jste vytáhli, vážený pane předsedo Stanjuro, občanům z kapsy 500 korun za nic. My dneska chceme vytvořit nosič. Je to pouze technické zpřesnění. Tento návrh, který tu dnes je, vrací do hry trvalý pobyt jako povinný údaj. V minulosti tady došlo k tomu, že bývalá Poslanecká sněmovna, bývalá vláda nabyly dojmu, že tento údaj tam povinný není. Debata byla košatá.
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Paní zpravodajka? Pan ministr? Není tomu tak.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já tedy nahrazuji dnes pana kolegu Oklešťka, který dal do elektronického systému svůj pozměňující návrh. Tyto osoby by novela v předloženém znění vyloučila z možnosti získat v rozumném časovém horizontu bezúplatně nový občanský průkaz s elektronickým kontaktním čipem. To je prosím vše a děkuji vám za podporu.
Kdo dále v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. V tom případě mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Než dám panu ministrovi slovo, požádám kolegy a kolegyně o klid v jednacím sále! Já chápu, že situace je poněkud nervózní po projednání už druhého bodu dnešního jednacího dne. Chystáme se na třetí, jde nám to dobře. Tak prosím debaty, které se netýkají občanského soudního řádu, přenést do předsálí.
No, o to mám trochu obavu, protože věcná stránka znaleckého posudku... A zeptám se ještě. Jsem připraven o této věci jednat a na takovou diskusi už se velmi těším.
Já pokládám předložení tohoto návrhu zákona ministerstvem v tuto chvíli za fakt jako neuvěřitelný podfuk na tuhle Sněmovnu. Asi dva roky nám říká - za tři měsíce bude hotový. A pak čtyři měsíce před volbami nám ho sem vrhne se všemi problémy, které tam byly od počátku, ani jeden z nich není reálně vyřešen, a čeká se, že Sněmovna něco - a já teda teď nevím úplně co - udělá. Myslím si, že pokud jsme to měli dělat, tak jsme to tady měli mít před rokem a půl. Jsme přece v situaci, kdy celé skupiny odborné veřejnosti říkají: takhle to být nemá, touto cestou dál nepokračujme. A myslím, že ten problém, který byl dodnes, kdy dodnes to bylo relativně problematické, protože něco ustanovovalo ministerstvo, něco ustanovovali předsedové soudů, tak ten problém se dneska jenom tímto návrhem prohloubí.
Já mám dva mobilní telefony a jeden z nich je tedy smartphone, nějakým způsobem chytrý telefon, a druhý není. Takže já se tady kloním k zavádění těch elektronických občanských průkazů, jak je předloženo, tedy pomocí čtečky elektronických občanských průkazů. Opravdu mě zajímá, aby nám to tady bylo vysvětleno, a zajímá mě, zda připravil ten pozměňovací návrh. Já tedy jsem nic nedostal, protože jsem klubový garant tohoto návrhu zákona, tak abych si to pečlivě prostudoval. Když už jsme u toho, tak by mě od pana poslance Pilného zajímalo, jak jsou na tom v jiných státech Evropy. Nyní se dostanu k problému kontrolované společnosti. Nepochybně. Vaše data se budou pohybovat po síti. Ale abychom se tady nebavili pouze o té filozofické stránce a dopadech elektronických občanských průkazů na společnost, tak to má své výhody, samozřejmě. Ta elektronizace státní správy má výhody, protože můžu dělat řadu úkonů z pohodlí domova, nemusím běhat na úřady. I s tím vědomím, že samozřejmě ta data budou se pohybovat po síti.
Hrozící pokles kvality posudků v oboru ekonomika. Komerční znalecké ústavy jsou v současnosti základním garantem kvality a stability v oboru ekonomika. I když se jedná o komerční subjekty, vyvíjejí velké komerční znalecké ústavy významnou vědeckovýzkumnou činnost v oblasti oceňování. Navíc disponují kromě požadovaných znalců zaměstnanců takovými rozsáhlými odbornými a lidskými kapacitami a materiálním zázemím, kterého znalci jednotlivci nemohou objektivně dosahovat. Navíc jsou zaměstnanci pravidelně proškolování a udržují si tak znalost aktuálních přístupů, díky čemuž jsou schopni vypracovat posudky v nejvyšší kvalitě. Ani vzdělávací instituce, zejména v oboru ekonomika, které zůstanou znaleckými ústavy, nebudou pravděpodobně schopny odborně a zejména kapacitně pokrýt širokou škálu možných potřeb soudů, insolvenčních správců a hospodářské sféry. Internacionalizace ekonomiky vyžaduje odborné pokrytí vztahující se nejen na Českou republiku, ale také v nadnárodním měřítku. Lze proto očekávat, že zejména v oboru ekonomika by byly některé znalecké úkony mající mezinárodní rozměr pro znalce nesplnitelné. Vytlačením komerčních znaleckých ústavů by se výrazně snížila celková kvalita a možnosti znalecké činnosti. Fyzické i právnické osoby tak budou vystaveny riziku neodborně zpracovaných posudků. Jak již uvádíme výše, posudky v oboru ekonomika se týkají statisíců lidí ročně. Věříme, že vzhledem k politické neutralitě této problematiky neexistují v této oblasti překážky k hledání dobrých a v praxi dobře fungujících řešení a že diskriminace části subjektů nemůže vést k naplnění deklarovaných cílů. Jsme proto přesvědčeni, že některé pasáže návrhu zákona zasluhují úpravu a chceme vás ujistit, že jsme připraveni se podílet na zpracování pozměňovacích návrhů. A nyní bych ještě prošel některé výhrady, které mám k návrhu zákona jako takovému, snad jenom ty nejvýznamnější bych vzal. Nebo řekněme, že je to jenom souručenství znalců, ale připouštíme, že to je souručenství a že většinu hlasovacích práv musí mít znalci. Současně ale u znaleckého ústavu najednou připouštíme, že znalecký ústav je vysokou školou nebo její součástí. Mně celé tohle dělení na ty ústavy a kanceláře připadá velmi sporné. Tak to je první poznámka k rozdílu mezi znaleckými kancelářemi a znaleckými ústavy. Druhá věc, na kterou budu upozorňovat v průběhu toho, jak budu procházet. Množství vyhlášek, které si tam zase ministerstvo dalo. Mně připadá, že už jsme se tady v té normotvorbě opravdu tak trochu zbláznili. K provedení každého paragrafu je potřeba vyhláška. Fakticky ministerstvo bude rozhodovat, kde stačí vysoká škola, kde nestačí vysoká škola a případně jaký typ vysoké školy stačí a postačuje. Jestli říkáme, že existuje obecná část vstupní zkoušky, kterou zajišťuje a organizuje Justiční akademie, a pak najednou řekneme, že zase způsob vykonání zkoušky, její obsah, formu a průběh stanoví ministerstvo vyhláškou - na co potřebujeme mít další vyhlášku? Na co každou věc v lidském životě potřebujeme mít regulovanou vyhláškovým režimem? Já to pokládám za úplně zbytečné.
Občanský průkaz vlastní většina občanů České republiky a žádný jiný takový průkaz prostě není. To je potřeba si uvědomit. Elektronický občanský průkaz bude po schválení tohoto návrhu zákona rovněž bezpečným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů podle nařízení eIDAS.
A mohl bych dále pokračovat výčtem té důvodové zprávy, která nás vedla k tomu, že jsme tento návrh zákona předložili. Nicméně nedošlo k jeho dalšímu doprojednávání a usnulo to v rámci tedy druhého čtení. Dnes zde máme nový návrh zákona o občanských průkazech. Pak bych tady chtěl upozornit na jednu věc, kterou se zákon nezabývá, a samozřejmě není to ani jeho úplnou povinností. Zákon o občanských průkazech v podstatě na toto nějakým způsobem ani nemůže reagovat, musí akceptovat tento daný stav. Děkuji za pozornost.
Eviduji faktickou poznámku pana poslance Chalupy a poté se připraví pan poslanec Leo Luzar.
Děkuji za slovo. Protože pokud se tady bavíme o elektronické identitě, tak identita občana České republiky vzniká jeho narozením. My potom máme rodné listy, samozřejmě, rodiče si mohou požádat o pas nebo o občanský průkaz, nicméně ten občan už existuje a nemá, nemá doklad.
Já vám také děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Leo Luzar, který je řádně přihlášen.
Když jsem před třemi lety přišel do této Sněmovny jako poslanecký elév, tak to byl jeden z prvních zákonů, na který jsem se podíval podrobněji. Byl jsem vyveden z omylu, že takhle Sněmovna vlastně nepracuje. Poslanecké, byť dobře míněné nápady jsou brány většinou přes hrubé síto názorů ministerstva a autoři původních předloh vycházejí z filozofie: my sice asi tušíme, že máte pravdu, že to není dobré, my to ale nepřiznáme a my věříme, že novelizace to spraví. Tato filozofie, která je tady všeobecně v této státní správě bohužel zakořeněná, nesvědčí příliš o dobré práci Legislativní rady vlády. V tom zákoně jsou doplněny údaje komunikace úřadu s občanem. Stále více fyzických osob má datovou schránku, zřizují si ji dobrovolně. Toto v tom zákoně v těch navrhovaných změnách je opomenuto, není to zde uvedeno. Čili bych apeloval, aby se tady tohleto do tohoto zákona dalo. Děkuji vám za pozornost.
Mám jeden dotaz na pana ministra a pak mám jeden procedurální návrh. Protože jinak když použijeme silový přístup a schválíme to, tak ještě v tomto volebním období vznikne potřeba tento zákon opět a znova novelizovat.
Dobře. Abych postupoval v souladu s jednacím řádem, nejprve se zeptám pana ministra, zda bude chtít odpovědět.
Děkuji za slovo. Pan kolega Pilný se sešel s našimi úředníky, vysvětlovali si tu situaci. Umožňuje to tedy ještě technické upřesnění. Za nás tedy říkám, že si myslíme, že takto, jak je to schvalováno, v tomto pořadí je to v pořádku a že to umožní bezproblémový náběh nových občanských průkazů s čipem. Vedle toho bych chtěl ještě říci, že jsme se díky práci Sněmovny, práci Ministerstva vnitra posunuli o čtyři místa v rámci systému eGovernment.
Slyšeli jste jasně. Pokud to schválíme, nebo schválíte, protože já v této chvíli nejsem připraven právě z důvodu špatného načasování pro to hlasovat, tak to budeme technicky novelizovat. A to ještě v tomto volebním období. Problém je, my už to chceme začít vyrábět, jak říkal pan ministr, už to chceme začít vyrábět, ale ještě nevíme, jak dopadne zákon o elektronické identitě. A podle toho návrhu zákona to má být pouze jedna z možností, jak prokazovat v tom kybernetickém prostoru svou identitu, občanský průkaz. A je to správné, že to má být pouze jedna z možností. Ale moc nerozumím tomu prestižnímu souboji, že tohle musí být dřív. Protože to nedává logiku. Skutečně ne. Anebo jsme nezapomněli na úrovni ministerstva a vlády, ale obě komory Parlamentu budou mít jiný názor na ten zákon. To nemusí být ani vědomá chyba nebo opomenutí. A to je důležité.
Děkuji i za dodržení času.